Vidím svého ctěného kolegu Adamce, prostřednictvím paní předsedající, je to tak, bylo to zamítnuto, ale v každém případě byl tam pan vrchní ředitel Vokáč, který mě ubezpečil v to, že do konce června tento transformační plán bude hotový. Máme červenec, takže já předpokládám, že tento transformační plán, jak říkal pan vrchní ředitel Vokáč, je hotový. Nevím, zda šel do nějakého mezirezortního připomínkového řízení, nebo jakým kolečkem byl připomínkován, v každém případě podle jeho slov už by měl být v současné době na stole. Takže já bych požadovala od pana ministra, aby nás s tímto transformačním plánem seznámil, byť si uvědomuji, že není v plenkách, je asi někde na začátku toho připomínkového řízení, ale už by měl být hotov. Takže toto, říkám, volně navazuji na svoji předřečnici a žádám vás tímto o ten transformační plán, který nám byl slíben na hospodářském výboru.
A ještě se s přednostním právem hlásí paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím.
Proč jsme vybudovali Státní pokladnu za 7 miliard? Takže proč to nechceme? Co se komu nelíbí? Proč musíme toto téma tady teď najednou řešit a odkládat tuto povinnost pro státní podniky? Už jednou jsem to tady odvrátila, týkalo se to Budvaru. Takže to tady máme zpátky. Co chceme? Aby do toho nevidělo Ministerstvo financí? Abychom se opět vrátili do netransparentního hospodaření? Je to trestuhodné.
A nevnímám už... dobře, hlásí se s faktickou poznámkou pan ministr Marek Výborný.
Já bych ve faktické zareagoval asi jenom na ten útok, který se tady furt opakuje. Jenom ukážu dva grafy a pak bych se přihlásil s přednostním právem, abych možná okomentoval některé věci, zejména týkající se bydlení či kritiky, která míří v tuto chvíli na mou hlavu, ačkoliv krize bydlení tady bují od devadesátých let, kdy prostě většina majetku obcí byla postupně privatizována a ta obecní výstavba nezačala. Jenom k té věci, co opakuje tady i pan poslanec Babiš, který nás po svém vystoupení opustil, ale zopakovala to i paní Klára Dostálová. Tento graf je podíl politických mandátů vůči počtu členů strany. Tak veřejný rozpočet můžou být funkce, které jsou z mandátu zvolené. Nevypovídá to o ničem, jsou to úspěchy ve volbách či počet funkcí, které můžete obsazovat.
Srdečně zdravím všechny přítomné.
Navrhoval jsem jí restrukturalizaci NUTS tak, aby se spojily Jižní Čechy a Vysočina a Plzeňský kraj a Karlovarský kraj. Měli jsme tenkrát statistická data, která jasně ukazovala, že bychom se tomuto problému, že jsme se dostali do těch vyšších územně správních celků, s vyšší úrovní HDP na hlavu, tak bychom se vyhnuli.
To jako uznáte. Protože toho náměstka vám musí někdo jmenovat a je to za nějaké zásluhy a tady jsme zvoleni.
Tak jo, tak to budou tedy ty jmenované pozice, jo? Teď jak funguje politika? Takže z logiky věci by tady mělo sedět na polovině tohohle ansámblu půlka vašich ministrů a nesedí tam, že ne? Jakou logiku v tom tedy uplatňujete? Když máte čtyři poslance a vyjednáte koalici, tak logicky máte nějaký podíl na té koalici na základě koaliční smlouvy a vyjednávání. Nemůžete uplatňovat jednu metriku, pak druhou metriku. Prosím vás, vysvětlete mi logiku toho výpočtu, který zde řekla paní Dostálová, že třetina Pirátů profituje v placených funkcích.
Tady váš kolega Tadeáš Štěpka napsal. Vy se vlastně chlubíte tím, že máte nejmíň funkcí. Já už nevím, jakým způsobem to mám říct. Oni nebyli připravováni na roli náměstka, oni nejsou odborní náměstci. Kdyby vás nepřeskákali staňáci, tak jsou tady poslanci mezi námi.
Stále jsme na tom dobře a já jsem přesvědčen o tom, že je potřeba se proinvestovat z té krize. Tak znovu ukážu tu mojí tabulku, pane ministře. To byla vaše vláda. Pětkrát, jedenkrát Janota. Za nás to šlo 30 v roce 2019 a potom to šlo nahoru kvůli covidu. My jsme dali lidem peníze. Vy mluvíte o tom, že máme nějaký problém. Pan premiér mluví o bankrotu, straší lidi, vždyť to není pravda. Řecko je šikovné. Víte, kolik dostalo Řecko za ilegální migraci? Protože Morawiecki zablokoval tu migrační zradu a ona potřebuje ty prachy, takže to je ten Deal. Vy jste si měli požádat o ty peníze, o těch 40 miliard za ukrajinské uprchlíky v rámci předsednictví. Byl jsem ministr, který měl přebytkový rozpočet, který snižoval zadlužení vůči HDP a samozřejmě vy mi na to řeknete, že jsem to snižoval tím, že mi rostlo to HDP. Ano, rostlo. Ale absolutně my jsme to udrželi, udrželi velice dlouho. Ano, teď vám to skočilo, nám to skočilo kvůli covidu, ale to všechno jsme zdokumentovali, všichni to vědí a proto občané České republiky měli úspory až 900 miliard a stále z toho žijí, díky nám, ano. A já říkám: Ano, bylo to správné rozhodnutí. Ano, my jsme byli takoví hodní, že v rámci covidu jsme krajům a obcím a všem všechno zaplatili. Když tedy my nemáme hnutí STAN. Ale my jsme to dělali pro ty starosty, protože my jsme nerozlišovali politicky. Takže pokud hnutí ANO ještě jednou bude ve vládě, tak máme od vás velkou lekci, velkou lekci, no. My jsme dostali Českou republiku na deváté místo v prosperitě. Vy jste už klesli o tři místa na dvanácté. My jsme byli sedmá nejbezpečnější země na světě, vy jste klesli na dvanácté místo, protože Rakušan vůbec nepochopil, co udělal. To je ohrožení Evropy. Protože pokud chcete urvat peníze z Bruselu, tak to jsou ty rozhodnutí jednomyslné. Celý ten návrh je nesmyslný. Když STAN říká, že DPH na noviny chce snížit a Michálek říká, že chce prezidentům brát peníze, tak asi tam nemáte tu dohodu. A teď spravuje ty Bakalovy byty. Gratulace, ovládli jste úplně všechno. Nová totalita. Máte prezidenta, máte Ústavní soud, máte podnikatele, máte komory, máte všechno. Máme se co učit, pane ministře. A já žádám paní Pekarovou, aby si udělal pořádek. Už jednou lhal, když za covidu říkal, že armáda nosila nějaké perníky PENAMu, už jste se jednou za to omlouval, ano. S tím souhlasím, i s těmi dalšími daněmi souhlasím. Mimochodem, my jsme tady zničili ty automaty, já jsem byl ten, který zavedl první zákon o hazardu. Proč? Proč by měly dostávat nějaké výnosy? Daň z nemovitosti. Myslím, že tam to mají extrémně bohatí lidé, proto je to tam vysoké. A znovu opakuji, celý ten balíček je nesmyslný, protože to de facto nic nepřinese, je to úplně zbytečné. Kdybyste poslechli, co my vám doporučujeme, a to jsou příjmy, tomu se vůbec nevěnujete a ještě se vzdáváte těch příjmů. No samozřejmě, že jim to nedáte, takže si z nich uděláte jenom banku. Zastropování cen energie. Tam je ta inflace, tam jsou ty extrémní zisky výrobců energií, tam je problém ČEZ. Tak jste měli jednat s tím Šnobrem. A vy jste to neudělal. Stropování cen energií - jaká je záruka? Vy jste dali šíleně vysoké stropy, úplně nesmyslně. Kde jsou ty peníze? Já jsem tam viděl nějakých 44 miliard nebo stovka tam má být perspektivně.
A do toho všeho se tady bavíme o nečerpání evropských fondů. A co myslíte, že se zase dočtu? Že pan ministr financí chce vzít panu ministru Bartošovi 940 úředníků. Tak bych se chtěla pana ministra financí zeptat, jestli to tedy bude ve finále administrovat sám, nebo jak to tedy s těmi evropskými fondy ve finále je myšleno. Pro mě tedy, jak už jsem řekla, je zdanění nebo vyšší daň z nemovitostí nepřijatelná a možná toto téma, než se dostanu ke stavebnímu spoření, bych asi zakončila větami, které pronesl sám pan ministr financí před volbami. Odmítáme vyšší zdanění nemovitostí. Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. Zvyšování daně z nemovitostí nepřipustíme. Tak, přátelé, a co máme v daňovém balíčku? No, že samozřejmě to připustíme. A netýká se to pouze vlastnického bydlení. Systém stavebního spoření je dekádami ověřený systém, který je výhodný jak pro stát, tak i pro občany. Občany to velmi motivovalo k tomu, a všichni to víme, že i když se narodila vnoučata, tak samozřejmě babičky, dědečkové, maminky, tatínkové rádi přispívali svým potomkům právě na stavební spoření, aby ti mladí do začátku něco měli. Tím si vlastně lidé i vytvářeli určitou rezervu pro budoucí bydlení a tento produkt byl dostupný pro širokou veřejnost. Neznám snad nikoho, kdo by právě ten systém stavebního spoření neznal. Pro zachování atraktivity stavebního spoření by měla pětikoalice dorovnat výši podpory o inflaci, ale bohužel ani to se neděje. Já bych chtěla v rámci toho bydlení, než přejdu k evropským fondům, protože toho mám opravdu na srdci ještě hodně, tak bych se chtěla pana ministra zeptat, co vám ti mladí lidé udělali. Děkuji, paní předsedající, já zase můžu ubrat na hlase. Vy jste zdražili vlastně i v rámci DPH skoro všechno, co se týká oblasti bydlení. Vy určitě, pane ministře, mě asi budete argumentovat, že jste ale snížili náklady na výstavbu rodinného domu. No, mě by zajímalo, pane ministře, za těch podmínek, kdo tady tedy ten rodinný dům bude stavět, když jsou nedostupné hypotéky. Můžeme si myslet o vícegeneračních hypotékách co chceme, ale pokud Ministerstvo pro místní rozvoj umí dělat dotační programy na podporu nájemního bydlení s garancí státu, tak není žádný důvod se nezabývat i vícegenerační hypotékou s garancí státu. Vím, že pan ministr má Úřad státu ve věcech majetkových, kde může samozřejmě vydefinovat tyto pozemky. Pro nás je velmi důležité i otevřít právě ty vícegenerační domy, už jsem o tom také hovořila, ale pan ministr všechny tyto informace ode mě má a byla bych opravdu ráda, kdybychom konečně byli schopni hledat tu společnou cestu a vyhovět prostě spoustě rodin v tom, že jim k tomu dostupnému bydlení skutečně pomůžeme.
Současně, když navrhujeme dvě sazby, tak jsme docela poctivě prošli všechny položky, které jsou dnes v těch snížených sazbách a opět jsme postupovali stejně jako u těch daňových výjimek. Samozřejmě DPH je částečně harmonizovaná daň, takže žádný členský stát ani Česká republika nemají úplně volné ruce a jsou prostě komodity a služby, které musí být v základní sazbě. Samozřejmě členský stát si sám vybírá, kolik je základní sazba, kolik má snížených sazeb a jak vysoké jsou snížené sazby. Můžeme vést debatu, jestli to bude promítnuto částečně, úplně nebo vůbec do koncových cen. Rozsoudí nás čas. Jinak to vlastně nemá cenu.
Ano, pane ministře, chápu. Poprosím kolegyně a kolegy o ztišení.
- tři základní komodity. Jenom připomínám, že to jsou statické modely, nemohou být dynamické. Dneska dopoledne jsme schválili novelu zákona o spotřebních daních, která se týkala motorové nafty. Je to moc hezké, mně by se to moc líbilo, až na to, že to není jenom evropsky, ale celosvětově, harmonizováno. V této chvíli probíhá revize. Je to úplně něco jiného. Dneska jsou dvě možnosti - normativy nebo skutečné čerpání. My navrhujeme pouze podle normativů. Nějaká důvěra v podnikatele. Rušíme další daňovou výjimku. Dostáváme se ke spotřební dani za tabák. V předminulém volebním období byl poprvé použit podle mě dobrý a vhodný institut tříletého daňového plánu. Další kategorií, kterou jsme se zabývali, je zahřívaný tabák. Neříkáme, že něco není škodlivé, ale zahřívaný tabák je méně škodlivý než klasické cigarety. To nám tvrdí experti, odborníci. Poprvé je tam pokus zdanit i nové typy výrobků, které ještě nesou známy. Teď tu máme nikotinové sáčky, elektronické cigarety.
Nejsou to peníze ani vaše, ani moje. Jsou to peníze daňových poplatníků. A přesně to jsem také řekl při zahájení slavnostních večerů v Císařských lázních. A určitě to paní poslankyně potvrdí, že jsem říkal, ano, je to podpora státu a daňových poplatníků.
Děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí paní předsedkyně Schillerová. Než dorazí k pultíku, přečtu omluvy.
Možná je ani nevyužiju. Ale v každém případě jsou ty výsledky stejně mizerné jako hospodářská politika. Já vám chci připomenout, že za tou inflací stojí něco a někdo - zejména vaše nečinnost. Proč ta inflace je tak vysoká? A proč vlastně tím pádem to mělo dopad i na tyto bondy? Takže já věřím, že to neunikne pozornosti nikoho kompetentního.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Brož.
Děkuji za slovo. Takže vůbec to tady neznehodnocujte a nepoužívejte tahleta čísla. To byla věc pro lidi a lidem rozhodně pomohla.
To tady slibuji a garantuji.
Vaše dvě minuty.
To je skvělá zpráva, pane ministře. Tam máte všechno. Za zdravotnictví, pane ministře Válku, tam máte 164 miliard. Takže pan ministr Baxa tady mluvil... Tak bude? Ale vám garantuju, kdyby mě Herman v roce 2016 nevzal do Uherského Hradiště, tak nikdy to Muzeum totality, na kterém jsem strávil dva roky byrokracie, by se nepřipravovalo. Tak ho dodělejte! A já, když jsem šel do politiky, tak jsem řekl, chci lidem ukázat něco. Dálnice, obchvaty, nádraží, přejezdy a kulturní památky! Vždyť kulturní památky je přece turistika. Ale pan ministr Stanjura dneska neřekl ani slovo o investicích. Slovo investice nepadlo. Invalidovna? Nějaké zámky? Řekněte něco konkrétně, ne? Ta nová scéna byla na stole. Kdybych jako premiér ty Císařské lázně nenavštívil, tak nejsou, věřte mi. Vy jste zprivatizovali Thermal v roku 1990, nikdo vám to ani nezaplatil. Potom jsme to zdědili, soud... A to bylo moje dílo se Schillerovou. K Ostravě se nehlásím. Byl jsem na začátku a dotáhl to, ano, pan hejtman. Proto o tom mluvím.
Nikdo to neudělal! Nikdo ty finanční prostředky Karlovarskému kraji nedal.
Také bohužel proto, že jde o balíček mimořádně technicky a legislativně odbytý. Po parodii na vnější připomínkové řízení, které trvalo směšných pět dnů, zůstalo nevypořádáno neuvěřitelných 229 připomínek, z toho mnoho zásadních. Jedná se tedy o zcela zásadní připomínky - když se podíváte do toho podkladu - ústředních orgánů státní správy, tedy i jednotlivých ministerstev samotných, o připomínky krajů, svazů, o rozpory ze strany zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců. Já nezpochybňuji, že to nemělo být tady, to je jasné. Já jenom říkám, že to bylo na sedmi řádcích v příloze tiskové zprávy Ministerstva financí. Takže to jsou věci, kterým vůbec nerozumím, nechápu. Ale ne tímhle způsobem. Tím se dostáváme k naprosto zásadnímu problému, který s tímto balíčkem hnutí ANO má. Jak uvádí v analýze RIA samo Ministerstvo financí, balíček pravděpodobně způsobí také recesi, růst nezaměstnanosti, negativní sociální dopady a ztrátu kredibility České republiky. Plánované zvyšování korporátních daní bez komunikace s podnikatelskou sférou, malými středními podniky a nezanedbatelné snižování růstu HDP v období technické recese a nejistého hospodářského výhledu totiž bude mít zcela určitě negativní vliv na celkovou ekonomickou situaci v zemi. V delším období pak přispět ke konsolidaci veřejných financí zlepšením výběru stávajících daní, bojem s daňovými úniky a podvody, stejně jako podporou podnikání, investicemi do inovací a vzdělávání. Vážené dámy a vážení pánové, vláda České republiky je pravděpodobně jedinou vládou ve vyspělém světě, která místo základních cílů hospodářské politiky, kterými je hospodářský růst, prosperita firem, životní standard obyvatel, slepě sleduje tupé excelovské tabulky svého ministra financí. Na rozdíl od ostatních zemí jsme se doposud ani nevrátili na předpandemickou úroveň HDP. Za této situace je předložený balíček pro naši ekonomiku jedovatým koktejlem.